Protože budoucnost Evropy, to je i budoucnost naše, budoucnost České republiky.
Souhlasíte. Ještě jednou přečtu, o čem dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 99, proti nikdo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já chci ocenit to, že paní eurokomisařka je na půdě Parlamentu a diskutuje s námi další varianty vývoje evropské integrace. Minimálně dvě varianty tam Evropská komise přidala proto, aby zahrnula i nějaké extrémní pozice, které vlastně v tuto chvíli už nejsou vůbec možné. Představa, že bychom se omezili pouze na jednotný trh, může znít sice lákavě a ode mne jako od pravicového politika by něco takového mohlo znít vlastně přirozeně, kdybych říkal, že to je ta správná pozice, ale je to pozice nerealistická. Evropská integrace je dávno někde jinde. Stejně tak za extrémní variantu pokládám myšlenku, že budeme dělat mnohem více společně.
Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 337 a 339, je to informace členky Evropské komise Věry Jourové a opět informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie. Poté bychom případně projednávali body z bloku smlouvy první a druhé čtení dle schváleného programu schůze. Eviduji jednu omluvenku. Z dnešního jednání od 9 do 13 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přečtu další omluvy. Od 14.30 do 18 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leoš Heger. Než otevřu první bod dnešního jednání, tak vás požádám o chvíli trpělivosti. Počkáme, než se do Poslanecké sněmovny dostaví paní Věra Jourová, členka Evropské komise. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Informace členky Evropské komise Věry Jourové Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali ve čtvrtek 20. října 2016 na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Než budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě, tento bod přerušíme a zahájíme projednávání bodu 339, kterým je Informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize a budoucnosti Evropské komise. Já tedy otevírám další bod a tím je Prosím členku Evropské komise Věru Jourovou, aby se ujala slova, a vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co bude Věra Jourová přednášet.
Vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi vás nejdříve pozdravit a vyjádřit opětovně svoje potěšení a to, že je mi velkou ctí tady před vámi dnes vystoupit. Minule jsem tady byla v říjnu. Od té doby uplynula nějaká doba a Evropská komise přišla s takzvanou Bílou knihou, která představuje v zásadě pět variant možného dalšího vývoje. Proč jsme to udělali? Myslím si, že je naprosto potřeba, abychom dnes, kdy všichni vnímáme, že Evropa je do jisté míry na křižovatce, kdy je tady řada vnějších ohrožení, vnitřních pnutí, kdy mnohé státy vyjadřují určitou nespokojenost se současným vývojem v Evropě, tak je potřeba si znova říci, kam má Evropa směřovat.
Prosím pana poslance Klučku, aby se ujal slova.
Především mi dovolte malou noticku. Já se dívám na to, kolik je tady opozičních poslanců, kolik je tady těch poslanců, kteří neustále vyzývají pana premiéra, aby byl přítomen, aby měli možnost se ho ptát, aby měli možnost ho interpelovat. Sedí tady většina koalice. Energetická bezpečnost je téma, které mohl kdokoli zvednout, i z opozice. Zažili jsme situace, které souvisí s nebezpečím, které ohrožuje celou Českou republiku, včetně objektů kritické infrastruktury. Co ještě může do konce volebního období provést?
Děkuji za dodržení času k otázce v interpelaci a pan premiér má svých pět minut na odpověď.
Vlastně po celém světě byly desetitisíce počítačů paralyzovány vyděračským softwarem. Těch míst, která byla zasažena, je skutečně velké množství. Jestli se mě ptáte, jestli jsme úplně dokonale a nejlépe připraveni, bohužel musím říci, že nikoliv. Zlepšujeme naši připravenost, zlepšujeme naši vybavenost, ale ta situace není stále ještě uspokojivá. Mimo jiné je to zajímavé z pohledu státní správy. Tady má zase státní správa určité zpoždění za komerčním sektorem, protože řada českých firem jsou špičky v oblasti softwarů, které chrání před kybernetickými útoky, které zajišťují kybernetickou bezpečnost, takže v té komerční sféře máme špičkové subjekty a potřebujeme, aby státní správa se lépe připravila. To, co je aktuální problém, je nedostatek lidí. O tom už jsme tady dneska mnohokrát mluvili, ale tady mluvíme o špičkových specialistech v oblasti IT a je samozřejmě velký problém tyto lidi v rámci státní správy získat, udržet a zaplatit. Netýká se to jenom Národního bezpečnostního úřadu nebo toho budoucího Národního centra pro kybernetickou bezpečnost, ale týká se to také zajišťování kybernetické bezpečnosti na jednotlivých státních institucích, úřadech, ale také třeba v sektoru, jako je třeba zdravotnictví. Takže je před námi obrovské množství práce.
Prosím, máte slovo.
To není naší chybou.
Možná ještě jenom pro vaši informaci, vláda schválila navýšení 20 nových míst u Národního bezpečnostního úřadu čistě pro experty právě v oblasti kybernetické bezpečnosti. Doteď vlastně tu kapacitu tvořilo jenom několik - doslova několik - pracovníků Národního bezpečnostního úřadu pro celou českou státní správu.
Když už to budete mít i od antimonopolního úřadu, uděláte už konečně pořádek v této věci, nebo dál budete pokračovat v tvrzení, že je všechno v pořádku a nic se nestalo?
Děkuji panu poslanci.
Takže v této chvíli vydržíme s tím, až dorazí rozklad od ÚOHSu, a pak se bude postupovat přesně podle toho, jakým způsobem nám poradí advokáti. Protože upřímně řečeno, nerad bych dospěl k situaci, že tam dojde k blokaci mezi dvěma firmami a výsledkem bude, že nebude létat ani jedna.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Jsem rád, že budete postupovat naprosto v souladu se zákonem. Takže velmi jednoduchá otázka: Budete-li mít pravomocné rozhodnutí ÚOHSu, zrušíte tu smlouvu, nebo budete hledat další kličky?
Pana ministra jsem se chtěla zeptat na některé aspekty aktuální politické situace. Jistě uznáte, že písemná odpověď, která přijde v druhé polovině června, už pro mě nebude mít žádný smysl. Proto svoji interpelaci stahuji.
Zároveň mě zajímá, jak byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace, zdali bylo vypsáno výběrové řízení, či nikoli. Podle mých informací nikoli.
Děkuji za slovo. Za třetí. Kontrola průběhu stavby.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Ještě se omlouvá pan poslanec Pleticha po celý den z pracovních důvodu a omlouvá se paní poslankyně Matušovská z celého jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec Fiedler má slovo. Takže možná jestli vás mohu poprosit o návrh usnesení?
Návrh usnesení je ten, že Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí premiéra. Jen bych připomněl, že když se posledně hlasovalo o tom usnesení, jak padalo kvorum na tabuli asi z 80 na podlimitní množství, protože někteří poslanci povytahovali karty.
Ještě přečtu omluvy. Návrh usnesení od pana poslance Fiedlera jsme slyšeli. Jenom upozorňuji, že paní ministryně je omluvena.
Vážený pane předsedo, páni dva ministři, dámy a pánové, tuto interpelaci jsem dal již na minulé schůzi s tím, že bude zařazena na nejbližší schůzi, což je dnes. Paní ministryně Valachová měla moji interpelaci řádově dva měsíce k dispozici. Postupně její úředníci na ministerstvu vypracovali odpověď, se kterou nejsem spokojen, a proto jsem reagoval tímto veřejným vystoupením.
Děkuji. Požádám pana poslance Valentu, který si přeje interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Prosím, pane poslanče.
Mně nezbývá nic jiného, než se zachovat podobně, jako se zachoval můj předřečník, to znamená přerušit projednávání této interpelace až do účasti paní ministryně Valachové. Také jsem registroval, že není omluvena, ale nikde tady není.
Jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali jasné systémové kroky, že to není jenom otázka nějakého PR, není to otázka nějaké komunikace nebo propagandy, ale je to o tom, že po naší vládě tady zůstanou naprosto jasné systémové kroky v podobě nových přísných zákonů, které omezují prostor pro korupci a omezují prostor pro zneužívání veřejných prostředků. Takže i Finanční správa získala nové nástroje, které může takovýmto způsobem používat. Takže žádné růžové brýle.
Jako další v pořadí je pan poslanec Stanislav Mackovík, kterému tímto dávám slovo.
Teď se vyskytly informace, že je jakýsi problém s certifikací jeřábů, které používají vrtulníky Sokol pro transport osob. Potom další otázka na to navazující je, kdy s jeřábem budou moci pracovat i tzv. civilní zaměstnanci letecké záchranné služby v Bechyni, protože poprvé v historii armádního letectva jak na pozici pilota vrtulníku, tak na pozici záchranáře a lékaře jsou civilisté.
Já vám děkuji.
Děkuji. Druhý běh a dokončení výcviku všech devíti záchranářů proběhne v červnu letošního roku a tito civilní záchranáři budou mít vojenské oprávnění na slaňování z tohoto typu jeřábu. Vše je k tomu připraveno a probíhá již poslední příprava osádek, zdravotnického personálu a také dobudování nočního heliportu.
Já vám děkuji. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.
A pokud na to teď nebudete asi schopen odpovědět, tak klidně i písemně.
Děkuji. Já se domnívám, že bude rozumné, abychom se obrátili na Ministerstvo obrany, a já je požádám, aby doplnili odpověď na dnešní ústní interpelaci, která zde byla položena.
Já vám také děkuji, pane předsedo. Třeba se objeví i pan ministr. Děkuji. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Máte tedy slovo. Děkuji.
A samozřejmě i tyto otevřené otázky a odpovědi by měly přispět k transparentnosti.
Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Karel Šidlo.
Děkuji za slovo. Novela zákona nově upravuje stanovení počtu stanic technických kontrol vozidel na rozdíl od současného platného znění zákona, kdy stanovení počtu STK bylo v pravomoci Ministerstva dopravy prostřednictvím prováděcí vyhlášky. Nyní dotazy. Z jakého důvodu byly změněny podmínky pro stanovení počtu STK ve správních obvodech?
To nikdo nerozporuje a to tam zůstává. Jsem přesvědčen, že jsme udělali všechno, co ministerstvo udělat mohlo, a není to nic z toho, co jste naznačoval, že bychom ať už chtěně, nebo nechtěně práci poslanců měnili vyhláškou.
Děkuji, pane ministře. Prosím máte slovo.
V současné době je provozováno v České republice 360 stanic technických kontrol.
Já jsem si byl vědom vašeho bývalého angažmá. Ale to vyvážení asi bude do budoucna, protože jste sám zmínil tu negativní složku věci, která se týkala občanů a těch arbitrážních sporů. A to se týká třeba i těch mezinárodních bilaterálních, kdy jsou nuceni ti malí uzavírat smlouvy v kontextu těchto obchodních bilaterálních smluv a ne běžných obchodních vazeb. Čili uvidím asi budoucnost.
Já vám děkuji.
Já chápu arbitráž jako velice pozitivní nástroj tam, kde dobrovolně a vědomě s potřebnou informovaností do toho obě strany vstupují. K tomu, aby se šlo k arbitráži a ne k soudu, tak s tím musí souhlasit obě strany.
Já vám děkuji. Jako další vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Karel Rais a bude přednášet interpelaci na ministryni školství Kateřinu Valachovou. Prosím, pane poslanče.
Byl jsem tedy trochu šokován, jinak nejsem schopen interpretovat odpověď jednoho z konzultačních pracovníků vašeho ministerstva, který řediteli školy napsal na dotaz, jaké identifikační znaky mají sloužit k zahrnutí osob do statistiky vykazování Romů ve školách následující. Vážená paní ministryně, za podobný výrok by se nemusel svého času stydět ani Miroslav Sládek. Pravda, ten hovořil o cikánech. O to víc mě překvapuje, že tento výrok pochází z ministerstva, v jehož vedení donedávna stálo několik dřívějších pracovnic Úřadu vlády, který má lidskoprávní problematiku na starosti, tedy než jednu z nich odvedla policie v želízkách. To je ale jiný příběh. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo paní ministryně Kateřina Valachová.
Je s ní počítáno zhruba podle mého odhadu minimálně sedm let v právním prostoru sběru, podotýkám, anonymizovaných, agregovaných dat, nikdy ne ve spojení s konkrétními jednotlivci, s konkrétními jmény a podobně. A co se týká sběru dat v těch předchozích letech, tak tento sběr prováděla Česká školní inspekce. To znamená, že Česká republika v žádném případě nediskriminuje romské děti, nikde je neshromažďuje, nekoncentruje, nesegreguje ve školách. Ale znovu chci zdůraznit, tato data jsou agregovaná, zcela anonymizovaná.
Já vám děkuji, paní ministryně. A nyní vystoupí pan poslanec Rais s doplňující otázkou.
A sama jste vzpomněla samozřejmě nacistické zákony. Takže tady nejde o nějaké agregované údaje.
Pane premiére, to je neuvěřitelné. Vy buď nevíte, nebo neříkáte pravdu. Teď nevím, co je horší. Takže výsledek té vaší činnosti, co jste říkal, je ten, že v roce 2016 konstatuje úplně to samé a ještě to tady říká úplně na rovinu. Stejný stav, nebo ještě horší.
Prosím, pane premiére.
Děkuji. Tajné služby mají poskytovat informace. A jak už jsem řekl, problém není náboženství, problém je v konkrétních lidech, kteří porušují zákony, ať už zákony České republiky, nebo zákony dalších zemí Evropské unie. Problém je v lidech, kteří porušují lidská práva, dopouštějí se nezákonných činností, například tím, že se účastní bojů v řadách Islámského státu a podobně. Mimo jiné i proto jsme první vláda, která realizovala audit národní bezpečnosti, a teď na základě toho auditu přijímáme další bezpečností opatření.
Paní poslankyně, máte slovo. Prosím, pane premiére, vašich pět minut.
Ano děkuji. Na společný trh jsou uváděny pod stejnou obchodní značkou výrobky, které se svou kvalitou, složením nebo hmotností liší od stejného výrobku, jenž je uváděn na trh v ostatních členských státech. Postupně se na Evropskou komisi začaly obracet i další členské státy. Tyto testy dokládaly dvojí kvalitu potravin. Vyzvali jsme Komisi, aby v návaznosti na související rezoluce Evropského parlamentu provedla srovnávací analýzu, aby navrhla legislativní změny a promptně reagovala na zjištění na úrovni členských států. V současné době je v České republice připravován test dvojí kvality výrobků v gesci Ministerstva zemědělství. Počítá se s tím, že budou testovány potraviny, ale i několik nepotravinářských výrobků stejných obchodních značek prodávaných v České republice a okolních státech.
Je tomu tak.
Nicméně i v tomto případě platí to, co se stalo v minulé interpelaci, stále tady máme pouze 63 poslanců. Takže slovo má pan místopředseda Filip.
To, že tady není, mě udivuje.
O tomto návrhu bychom také měli hlasovat, ale stále platí to, že není dostatečné kvorum.
Děkuji za případnou odpověď.
Děkuji.
Před samotným zahájením výběrového řízení bylo věcné zadání předloženo panu premiérovi, který návrh zadání přijal, a na tomto základě bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na auditorské služby. Jakékoli změny zadávacích podmínek by vedly ke zrušení výběrového řízení a posunutí termínu.
Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.
Děkuji za odpověď, vážený pane ministře. Já jenom trošku mám rozpor v tom, co mi odpověděl pan premiér, který říkal, že ty připomínky, které jsem zde přednesl v té skladbě, jsou již součástí zadávací dokumentace.
Ovšem v předchozí korespondenci pan premiér odsouhlasil rozsah toho auditu, takže některé tam jsou zahrnuty, některé tam nejsou zahrnuty a platí to, co jsem říkal. Pokud by se chtělo redefinovat zadání, tak se to možná mělo udělat dřív a mělo se to udělat předtím, než soutěž byla vypsána. Pokud by se na tom trvalo, tak je potřeba soutěž zrušit a vypsat ji znovu.
A nyní má slovo pan poslanec Leo Luzar, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
Vážený pane ministře, můj dotaz sice není přímo určen vám, protože pan ministr financí zde bohužel není a dle mého názoru asi momentálně nebude, než nastoupí nový. Dovolím si trošku modifikovat. Vymahatelnost práva v České republice je asi docela závažný problém týkající se vašeho ministerstva. Klade se tam velký důraz na to, že by se všechny tyto obchodní spory malých, velkých podniků, firem měly řešit arbitrážními řízeními před speciálním soudem, speciálními institucemi zřizovanými Evropskou unií. Tento posun dle mého názoru je vůči českému právnímu řádu, byť z vašeho pohledu vám uspoří práce, trošku problematický. Zaznělo tam také, že Česká republika je jeden z nejžalovanějších států světa, dokonce třetí místo nebo podobně v rámci dlouhodobých statistik.
A nyní má slovo pan ministr Robert Pelikán.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se pokusím na tu otázku odpovědět, byť se přiznám, že jí vlastně úplně nerozumím a navíc se obávám, že skutečně do značné míry jde mimo mou kompetenci. Ale na druhou stranu jsem taky pár měsíců na Ministerstvu financí měl mezinárodní arbitráže v gesci, takže o tom něco přece jenom vím. Jsme sice skutečně jeden z nejžalovanějších států, ale jsme jeden ze států nejúspěšnějších z hlediska výsledků těch arbitráží. Pro vaši informaci, pokud jde o již uzavřené spory, tak celkem Česká republika vedla 22 arbitráží, které už byly uzavřeny. Takže v podstatě jsme prohráli dvě významnější arbitráže, kdysi dávno. Došlo ke třem narovnáním, z nichž nejméně jedno považuji za ostudné, to bylo tehdy s Nomurou ve věci IPB.